A to si myslím, že je velice důležité, protože samozřejmě rakovina zabíjí a trpí tím celá rodina, celé okolí. I kolem nás tady ve Sněmovně ta rakovina se občas vyskytne a naštěstí to dopadá dobře. Pátrání po genetických příčinách by mělo být standardem u každého onkologického pacienta. Zdeněk Kleibl je onkolog a odborník na diagnostiku dědičně podmíněných nádorových onemocnění. Působí v Ústavu biochemie a experimentální onkologie I. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Ve svém výzkumu se zaměřuje na jednotlivé geny, které mohou mít souvislost se vznikem rakoviny. Podílí se na tvorbě odborných doporučení, jak by měla vypadat péče o rodiny s genetickou dispozicí pro vznik některého ze zhoubných nádorů. Zhoubné nádory se v některých rodinách vyskytují nápadně často, a to i u mladých pacientů. Nádory močového měchýře patří mezi častá nádorová onemocnění. Kuřáci mají až čtyřikrát vyšší riziko, že onemocní tímto nádorem, než nekuřáci a onemocnění u nich má méně příznivý průběh. Správné je proto nekouřit. Rakovina močového měchýře se nejčastěji projevuje nálezem krve v moči. Viditelná přítomnost krve v moči může být navíc známkou jiných závažných urologických onemocnění, například nádoru ledvin.
Pane předsedo, já se opět omlouvám. Prosím, zkuste se vrátit k tématu. Děkuji.
Paní předsedající, to není nějaký leták. Vy si z toho děláte srandu. Tady na konci, koukejte, paní předsedající, na rakovinu umírá každý čtvrtý z nás. Změňte to.
Ale zkusme se vrátit skutečně k tématu a k bodu, který právě projednáváme.
Ano, já jsem tady mluvil o tom, že rozumím jeho stanovisku. Nevím, jestli pan Rakušan má spočteno, kolik Ukrajinců bude novými státními pojištěnci, kterým to musíme zaplatit. To říká paní Martina Vašáková, jedna z největších kapacit na plíce v Evropě. Ale tu váš pan ministr taky vyhodil. Česká republika patří k zemím s nejvyšším výskytem tohoto onemocnění. Ročně je u nás diagnostikováno více než 6 000 nových případů. U žen nadále stoupá výskyt nových případů i počet úmrtí. Hlavním rizikovým faktorem pro vznik rakoviny plic je kouření tabáku, onemocnět ale mohou i ti, kteří nikdy nekouřili. To je samozřejmě varování. Proč pacienti přicházejí pozdě? Více než 70 % nemocných je diagnostikováno ve stadiu, kdy je nádor tak pokročilý, že už jej nelze odoperovat, a naděje na vyléčení je velmi malá. Screening by mohl zachránit stovky životů. O tom jsem už mluvil. Zásadní pro dobrou prognózu rakoviny plic je její časné odhalení ve stadiu, kdy je možná operace. V České republice je proto připraven projekt časné detekce rakoviny plic prostřednictvím výpočetní tomografie s nízkou dávkou radiace. Takové vyšetřování by mohlo v naší zemi zachránit až 300 lidí ročně. Součástí projektu musí být i motivování zařazených jedinců k odvykání kouření. Nekuřte a nevystavujte se ani pasivnímu kouření, tedy tomu, kdy kouří někdo jiný. Pokud kouříte, snažte se přestat. Já jsem taky vyléčený. Už jsem si nikdy nezapálil a jsem tomu rád. A potom tady máme pana profesora Zavorala, to je specialista na léčbu nádorů jícnu a žaludku. Co říká? Věnujte pozornost varovným příznakům a nebojte se gastroskopie. Těch patnáct minut vyšetření může být nepříjemných, ale mohou změnit váš život. Pan Zavoral je ředitel Ústřední vojenské nemocnice. Já jsem s ním spolupracoval velice aktivně. Takže co říká pan profesor Zavoral? Zásadní je včasná diagnostika. Dbejte na prevenci a vyvarujte se rizikových faktorů. Jeho výskyt během posledních let ale významně narůstá a nádory žaludku naopak ustupují. Společným rizikovým faktorem obou onemocnění je kouření. V případě nádorů jícnu je riziková také nadměrná konzumace alkoholu. Nádor žaludku úzce souvisí s potravou. Vyšší riziko je spojené s konzumací uzených potravin, vysokým příjmem soli a nedostatkem ovoce a zeleniny. Významný vliv mají také genetické faktory. Co může upozornit na nádor slinivky? Není na co čekat, čas u karcinomu slinivky běží rychle. Ukazuje se také, že předtím, než se nádor projeví jinak, se u řady pacientů objeví zvláštní forma cukrovky. Někdy cukrovka delší příznaky karcinomu slinivky předchází o mnoho měsíců. Takže co můžete pro sebe udělat? Odborníci odhadují, že čtvrtina všech nádorů slinivky je způsobena kouřením. Udržujte si normální hmotnost. Nepijte alkohol vůbec nebo omezte jeho spotřebu na jeden drink - 14 gramů čistého alkoholu - u žen a dva drinky u mužů. Pokud se ve vašem pracovním prostředí vyskytuje chemikálie, ověřte si, že nezpůsobuje rakovinu a že jste dostatečně chráněni. Nepodceňujte příznaky, které mohou na nádor slinivky upozornit. No a máme tady játra. To říká pan profesor Urbánek, specialista na léčbu onemocnění jater. Pan Petr Urbánek je přední hepatolog, je tedy odborníkem na onemocnění jater. V posledních letech se podílel na vytváření standardních postupů diagnostiky a léčby chronických virových hepatitid a zhoubných nádorů jater. Je aktuálně místopředsedou výboru České hepatologické společnosti, několik let byl jeho předsedou. Působí jako přednosta interní kliniky Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Játra jsou životně důležitým orgánem, který je centrálou látkové přeměny - metabolismu. Zhoubné nádory jater se od ostatních onkologických onemocnění v mnohém liší. První rozdíl spočívá v tom, že riziko vzniku karcinomu - rakoviny - jater, je u osoby bez chronického jaterního onemocnění relativně malé. Samovyšetření zde bohužel možné není. Podobně jako u jiných nádorů naopak platí, že pokud již dojde k rozvoji příznaků, jedná se o pokročilé onemocnění, kdy možnosti úspěšné léčby jsou velmi omezené. Základem prevence je pečlivé sledování pacientů s jaterním onemocněním. Kdy má smysl pravidelný ultrazvuk. Většina pacientů s nemocnými játry pravidelně navštěvuje ordinaci svého specialisty. Ten v závislosti na typu jaterního onemocnění, jeho pokročilosti a léčby rozhoduje o vyšetřovacích metodách, které mohou nádor jater odhalit v jeho počátcích. Očkování proti HBV a léčba cukrovky je správná cesta. Významná část pacientů ale o svém chronickém jaterním postižení neví, a neví tedy ani o tom, že jsou ve zvýšeném riziku vzniku nádoru. Pokud o této skutečnosti neví ani pacient, ani jeho ošetřující lékař, nemůže být správně nastavena prevence. V zemích západního světa je nutné usilovat o snížení příjmu alkoholu a nadměrného příjmu energie. Takže pan profesor Urbánek říká: Co můžete pro sebe udělat? Nechte se očkovat proti žloutence, především typu B; omezte příjem alkoholu; pokud jste diabetik, je důležité udržet cukrovku pod kontrolou; snažte se udržovat zdravou hmotnost a být fyzicky aktivní. A tady máme nádory hlavy a krku. Rozhodně patří mezi ty častější. Je až překvapivé, jak málo pozornosti se věnuje jejich prvním možným příznakům, říká pan profesor Astl, specialista na léčbu nádorů hlavy a krku. Pan Astl je odborníkem na otorhinolaryngologii, ORL. Zaměřuje se mimo jiné na operace štítné žlázy, jako přednosta vede ORL kliniku v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Já doufám, že je to pro vás zajímavé.
Já vás poprosím, pane předsedo, pokračujte ve svém projevu a všechny projevy ať jsou na mikrofon.
Očkování proti HPV je prevencí i proti nádorům hlavy a krku. Mezi vznikem nádoru a množstvím spotřebovaného alkoholu - piva, vína i destilátů - je přímá závislost. U rakoviny hlavy a krku je tento vztah obzvlášť výrazný. Zvláště kombinace kouření a alkoholu představuje mimořádné rizikové chování. Riziko vzniku rakoviny v této oblasti dále zvyšuje oslabení imunity, nedostatek vitamínů ve stravě, nedostatečná hygiena dutiny ústní a celkový špatný stav organismu, způsobený například drogovou závislostí. Uplatnit se mohou neléčené chronické záněty. Významným rizikovým faktorem pro vznik nádoru hlavy a krku, především ústní části hltanu, je infekce lidským papilomavirem, HPV. Proto lze doporučit očkování proti HPV nejen jako prevenci gynekologických nádorů, ale i pro předcházení nádorům hlavy a krku. Aby bylo rakovinu možné vyléčit, je klíčové nepodceňovat možné příznaky onemocnění a přijít k lékaři včas. Tato skutečnost vede často k podcenění reálného problému.
Žádný jiný další návrh nezazněl, nevidím ho. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 15, přihlášeno je 169 poslankyň a poslanců, pro návrh 76, proti 6, tento návrh byl zamítnut. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlásíte se s přednostním právem?
Děkuji.
Nevidím. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo je proti tomuto návrhu? Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy, které zazněly v rozpravě. Vzhledem k tomu, že jsme se vypořádali se všemi návrhy, tak já končím projednávání tohoto bodu. Na základě dohody předsedů poslaneckých klubů přerušuji tuto schůzi a ještě oznamuji, že zítra se sejdeme v 8.00 hodin ráno a začneme projednávat další mimořádnou, 21., schůzi Poslanecké sněmovny.
Od nové vlády jsem neslyšel to slovo sport. Ministerstvo školství, které to moc neřešilo, a Český olympijský výbor. A já jelikož sportuji celý život, tak jsem si řekl, že sport je důležitý. Sport bychom měli podporovat. A udělali jsme tu sportovní agenturu. A je to důležité, je důležité i pro naše děti, je důležité pro rodiče, aby měli peníze, aby jejich děti mohly sportovat. Tady mám pana doktora Martina Loučku, to je specialista v oboru psychologie pacientů s nevyléčitelnými onemocněními. O tématech spojených s nemocemi a naším zdravím často nechceme mluvit a čekáme na nějakou příhodnější chvíli. Pak se ale bohužel stává, že už je příliš pozdě. Studoval a pracoval na univerzitách v Anglii, Nizozemí a Spojených státech. Specializuje se na témata kvality života, komunikace mezi lékařem a pacientem a zkoumání toho, jak pacienti se závažným onemocněním rozumí své prognóze. Slovo rakovina je pro běžného člověka velkým zdrojem úzkosti a strachu. Historicky ji máme spojenou s nevyléčitelným onemocněním, bolestmi a náročnou léčbou. Cílem tohoto textu je nabídnout tři doporučení pro zvládání stresu a úzkosti spojených s tématem rakoviny a onkologické prevence. Mluvme společně i o těžkých věcech. Rozhodnutí jít na preventivní vyšetření nemusí být jednoduché. Někteří lidé se vyšetření obávají, protože mají strach z případného pozitivního výsledku. Někdo to považuje za zbytečné, protože si není vědom reálného rizika a přínosu včasného diagnostikování nemoci. Pokud budete mluvit s někým, kdo má podobné pochybnosti nebo obavy, je dobré nejprve vyjádřit porozumění a respekt a říci: Slyším, že máš z toho vyšetření obavy. Bojíš se, co by bylo, kdyby něco našli. Je ale dobré na druhého nenaléhat, člověka proti jeho vůli nepřinutíme. Lepší strategie může být nabídnout podporu nebo informace. Určitě je vhodné také doporučit rozhovor s lékařem, který by mohl vysvětlit, jak preventivní vyšetření probíhá, a vyjasnit případné dotazy. Usilujme o vnitřní rovnováhu. To, že by člověk měl pamatovat na své duševní zdraví, není žádný velký objev. Staré přísloví praví: ve zdravém těle zdravý duch. A platí to i naopak. Moderní doba nás často staví do situací, kdy jsou na nás kladeny velké nároky, a ne každý si dokáže najít čas na dostatečné odreagování, na zastavení a reflexi toho, jak se mu v životě daří. Příčinná souvislost mezi stresem a vznikem onkologických onemocnění zatím nebyla prokázána, ale víme, že u některých typů nádorových onemocnění může zejména dlouhodobý stres urychlovat průběh nemoci. Dobře spát, dobře jíst Je prokázáno, že špatné návyky z hlediska složení, objemu i načasování stravování významně ovlivňují míru stresu a mají spojitost i s výskytem onkologických onemocnění. Podobně klíčovou roli hraje nedostatek spánku. Není naším záměrem doporučovat konkrétní dietu, pokud ale chcete posílit svou imunitu, je dobré začít u těchto dvou věcí: jíst pravidelně a zdravě a dostatečně spát, minimum by mělo být 7 až 8 hodin denně) Takže pan doktor Loučka říká, co můžete pro sebe udělat. Podpořte své blízké v rozhodnutí dojít si na preventivní prohlídku. Obavy nezlehčujte, oceňte odvahu o těchto tématech mluvit. Promluvte si o svých obavách nebo nejistotách s někým blízkým nebo s lékařem. Dvě třetiny lidí se nám podaří zachránit, ale třetinu ne. Víc než 500 000 našich spoluobčanů žije s rakovinou nebo s ní bylo v minulosti léčeno. V tom patříme mezi nejlepší ze zemí střední a východní Evropy. V dostupnosti plně hrazených moderních protinádorových léčiv patříme k těm nejlepším. A na to je samozřejmě potřeba peníze a to je potřeba udržet. Máme dobře organizovaný screening na vyhledávání nádorů děložního hrdla, tlustého střeva a prsu. Výsledky těchto preventivních programů se již dostavují. Další dobrou zprávou je, že ubylo rakoviny plic u mužů. Rakoviny, na kterou se u nás nejvíc umírá. Pamatujete si, jak jsme před lety podporovali protikuřácký zákon a výrazně zdanili tabákové výrobky, a tím snížili jejich dostupnost? Bylo to správné rozhodnutí. Tohle jsou dílčí úspěchy, ale mně to rozhodně nestačí. Odborníci předvídají, že nádorových onemocnění v následujících letech bude dále přibývat. Nejen těch, která jsou typická pro ekonomicky vyspělé země a souvisí s životním stylem, ale i v důsledku stárnutí populace. Léčba bude asi účinnější, ale bude taky složitější, náročnější na nové technologie a samozřejmě dražší. Určitě víte, že jsme připravili velký plán obnovy naší ekonomiky po covidu. Ano, naše vláda to připravila. Všichni mají skvělé výsledky v boji proti rakovině. Dokázali, že rakovinu lze porazit, lze jí předcházet a léčit. A já jsem rád, že jsem mohl spolupracovat s těmito experty.
Na řadě věcí se nemůžeme shodnout. Zdravotnictví se skládá z různých segmentů. Byli tady zmiňováni praktici, byla tady zmiňována lůžková zařízení. Zde se jedná o poskytování péče pojištěncům s akutním nebo chronickým onemocněním. Jsou to lidé, kteří mají určitý hendikep, ať už mentální, nebo smyslový, nebo tělesný, a v každém případě jsou závislí na pomoci jiné osoby. Jsou to také pacienti, kteří vyžadují paliativní péči anebo jsou v terminálním stadiu. Pracuji v resortu zdravotnictví 37 let a poslední roky pracuji právě na zdravotně-sociálním pomezí. S prací a vůbec s provozem v těchto zařízeních mám sama osobní zkušenosti. Je to segment, kde každoročně probíhají nejednoduchá jednání o úhradách zdravotní péče. A je pravdou, že skutečně tito klienti, potažmo pacienti, se bez zdravotní péče, ať už praktika, specialistů, nebo všeobecných sester, skutečně neobejdou. Tito klienti mívají obvykle Alzheimerovu nemoc, nebo demenci, nebo Parkinsonovu chorobu, což jsou skutečně onemocnění, která jim nedovolují zůstat ve vlastním sociálním zařízení, a potřebují speciální péči. V těchto domovech pracují jak sociální pracovníci neboli pečovatelé, tak zdravotníci, čili jsou to především všeobecné sestry, praktické sestry a jsou to také fyzioterapeuti a často jsou to i nutriční terapeuti. Všichni tito zdravotníci podléhají zákonu 96 o nelékařích, to znamená, že jsou to zdravotničtí pracovníci, a jejich práce je v podstatě odkázaná na financování ze systému zdravotní péče. To znamená, že většinou jsou to osoby, které jsou nad 65 let věku, průměrný věk je asi kolem 80 let. To znamená, že jsou to státní pojištěnci, o kterých se tady dnes bavíme a za které se bude snižovat úhrada od státu. Tito pacienti, já nebudu teď říkat klienti, protože to jsou klienti sociálních služeb, ale dnes o nich budu hovořit jako o pacientech, kteří vyžadují zdravotní péči, tak o tyto pacienty se stará praktický lékař a v těch domovech jsou to skutečně sestry, kde jsou jasně dané požadavky ze zdravotní pojišťovny, aby tato zařízení vůbec mohla fungovat. Jedná se o všeobecné sestry, jak jsem říkala, o praktické sestry, ale jedná se také o sestry se specializací, u kterých je jasně přiřazený konkrétní výkon. Požadavky jsou také přísné i co do počtu personálu, to znamená, že pokud tyto domovy mají nepřetržitý provoz, tak je vyžadován šest a půl úvazek sestry. Takže ta situace není jednoduchá a naši klienti vyžadují poměrně náročnou i specializovanou ošetřovatelskou péči. Provádějí se tam specializované nebo specializovanější výkony, kromě té základní péče, které vyžadují určitou erudici, a ty sestry si musí skutečně obnovovat svoje vzdělání, musí si doplňovat novinky v těchto výkonech. A aby mohly jezdit na školení, tak zase to souvisí s úhradami ze zdravotní péče, protože samozřejmě kde jinde ty peníze brát? Protože pokud by nedocházelo vlastně k aktualizaci novinek, nebo kdyby sestry nenavštěvovaly tyto vzdělávací akce, tak by mohlo docházet i k používání nesprávných postupů, nesprávných materiálů. Zbytečně by mohly vznikat komplikace a to si myslím, že je samozřejmě velmi nežádoucí. Takže je nutné brát i v potaz to, že nejen ta péče je hrazena, ale samozřejmě i potom to další vzdělávání. Co se týče těch specializovaných výkonů, tak si dovolím upozornit na ty, které se provádějí nejčastěji.